Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.
Mým cílem není tyto cizince připravit o procesní práva, která jim garantuje náš ústavní pořádek, tedy především o právo obrátit se na nezávislý soud, ale mým cílem je nastavit celý proces tak, aby se ta doba zkrátila na méně než šest měsíců. V těchto případech tudíž musíme postupovat rychle a nekompromisně. Došlo by tak k výraznému zkrácení doby celého řízení.
Ale myslím si, že i pro jeho vystoupení bylo potřeba klidné atmosféry ve Sněmovně. Ptám se, jestli se někdo ještě do obecné rozpravy hlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji, závěrečné slovo? Pane zpravodaji, zájem o závěrečné slovo? Mohu tedy zahájit rozpravu podrobnou. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu kolegovi Bžochovi. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
A nyní pokračujeme vystoupením paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Připraví se pan poslanec Pustějovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Zdůvodnila jsem ho v obecné rozpravě a jeho součástí je i písemné zdůvodnění. Jedná se o podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Děkuji. A nyní pan poslanec Pustějovský v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. V odůvodnění se odkazuji na písemnou podobu návrhu. Ale dovolte mi aspoň krátké shrnutí. Návrhem bych rád odstranil některé prvky nekalé soutěže na trhu práce.
Nyní pan poslanec Vít Rakušan, připraví se pan ministr Hamáček. Máte slovo, pane poslanče.
Odkazuji i na písemné zdůvodnění tohoto návrhu.
Děkuji.
Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. V obecné rozpravě jsem jej odůvodnil a samozřejmě součástí toho materiálu je i písemné odůvodnění. Takže se k němu tedy tímto přihlašuji.
Děkuji. Ano, pan kolega Kolovratník ještě v podrobné rozpravě. Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? A ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli v podrobné rozpravě hlasovat, mohu ukončit druhé čtení.
Budeme tedy hlasovat o zamítnutí návrhu. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je proti? Ani tento návrh přijat nebyl. Nejprve rozhodneme o garančním výboru.
Takže navrhuji hospodářský výbor.
Je zde ještě jiný návrh na garanční výbor? Ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o tom, aby byl rozpočtový výbor ustanoven jako garanční. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto. Pan poslanec Munzar, pan poslanec Pávek, poté pan předseda Kalousek.
A jenom mi dovolte, pane předsedající, drobnou poznámku. Kdybyste řekl Luděk, tak by mi to bylo velkou ctí. Děkuji.
Tam to bylo nerozhodně.
Nicméně druhý navrhuji výbor pro zdravotnictví, protože se to týká lékařů.
Dobře, pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Kupka, poté pan poslanec Jurečka.
Ty neexistují. A teď si děti ani nebudou moct koupit svačinu u toho malého živnostníka před školou, protože nebude existovat.
Zaregistroval jsem tento návrh.
Ale tohle je vlastně jednoznačně klacek pod nohy v mnoha směrech a v mnoha oblastech regionálnímu rozvoji.
Zaregistroval jsem tento návrh.
Děkuji.
Já samozřejmě automaticky předpokládám, že všechny návrhy jsou míněny zcela vážně. Prosím. Pan poslanec Gazdík, poté pan poslanec Peksa. Uvidíme, který výbor nám zbude. Pan poslanec Peksa. Tak schválně, který to bude, paní poslankyně.
Vážení kolegové, kolegyně, jak už tady avizoval kolega Klaus, tak určitě se zavedení EET dotkne nízkopříjmových skupin. A určitě se shodneme v tom, že ani v bezpečnostních, ani v ozbrojených sborech nejsou lidé, kteří by patřili mezi vysokopříjmové skupiny.
Tak máme uzavřenu množinu? Můžeme přistoupit k hlasování?
Děkuji. Jenom velmi stručně.
Požádám sněmovnu o klid.
Zákaz alkoholu bude přímo v gesci mezinárodních sportovních federací podle jejich sportovně technických předpisů.
Nyní požádám pana kolegu Miholu o zpravodajskou zprávu v prvém čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji. A také bych doporučil zkrácení lhůty na projednání na 30 dní.
Budeme tedy pokračovat právě rozpravou, kterou jsem otevřel. Nemám do ní žádnou přihlášku, prosím tedy o zopakování vašeho návrhu o přikázání. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Myslím, že už je ustálen počet přihlášených. Návrh byl přijat. Dalším výborem, kterému bude přikázán tento tisk, bude výbor zahraniční. Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 233, přihlášeno 172 poslanců, pro 143, proti nikdo.
Zasedání rozhodlo celkem o zařazení 34 nových druhů do příloh I a II úmluvy, které obsahují seznamy druhů, na něž se tato úmluva vztahuje. Přijetí změn příloh rovněž nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Kubík. Prosím, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, myslím si, že všechny potřebné informace zazněly ve vystoupení pana ministra. Tímto se odvolávám na jeho vystoupení a žádám vás o podporu tohoto tisku.
Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Žádný jiný návrh nezazněl v rozpravě ani nikdo jiný nic nenavrhuje. Takže budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 234, přihlášeno 173 poslanců, pro 146, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vzhledem ke svému stáří neodpovídá tato dohoda aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Děkuji za pozornost.
Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová.
Dohoda obsahuje kromě jiného, co zde zmínil již pan ministr dopravy, také úpravu práv a povinností osob stejně jako věcí, jejichž úprava je vyhrazena právě zákonu. Nebude vyžadovat zvýšené požadavky na státní rozpočet a je v souladu s vnitrostátním právním řádem i mezinárodním právem.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška do obecné rozpravy není. Rozpravu končím. Jak jsme již slyšeli, tak je zde návrh, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod.
Bod číslo Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, ale nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Dobře, pane zpravodaji, v rozpravě. Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta k projednání zůstává podle zákona. Pokračovat budeme bodem číslo
Děkuji. Na první pohled se to tedy jeví jako logické. Jedná se, jak říkám, o reakci na praktické zkušeností s aplikací úmluvy, a prosím tedy o podporu tohoto návrhu na odvolání výhrady České republiky.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.
Já bych chtěl vystoupit jménem klubu Pirátů. Podotýkám, že tato výhrada byla učiněna Českou republikou z oprávněných důvodů.
Kdo dál v rozpravě?
To znamená například, když Spojené státy napíší žádost, že nějaký občan České republiky podle nich drží nelegální obsah a tak dále, tak k němu naběhne policie, vyrve mu z počítače disk a ten zabaví, jako se to stalo v několika případech v České republice? Nebo jestli se česká policie naučí toto dělat nějak kvalitně? Nebo jak, když tedy vláda předkládá zrušení této úmluvy? To je zcela jasné, že když tedy policie vyšetřuje a tak dále...
Jedním z těchto dokumentů je i dodatkový protokol související s biomedicínským výzkumem. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu. Dodatkový protokol poskytuje jasnou záruku jejich základních práv. Pravidla a podmínky provádění biomedicínského výzkumu, které dodatkový protokol specifikuje s cílem zajištění co nejvyšší míry ochrany účastníků výzkumu, jsou v České republice dodržována. Z hlediska České republiky je ratifikace tohoto dodatkového protokolu potvrzením vysokého etického standardu zde prováděných výzkumných projektů.
Zpravodaje pro prvé čtení je pan poslanec Pavel Plzák.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji paní ministryni za představení bodu. Pokusil bych se opět o krátký souhrn toho, co zde řekla. smlouva vznikla na půdě Rady Evropy a vstoupila v platnost v roce 1999, kdy byla ratifikována pěti státy. Smlouva, jak bylo řečeno, upravuje lidská práva v souvislosti s pokrokem v lékařských a biologických vědách a uplatnění výzkumu na lidech. Jak bylo již řečeno, tato smlouva umožňuje uzavírat dodatkové protokoly a zatím byly přijaty čtyři dodatkové protokoly. Ten první se jmenuje dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí, ke kterému již Česká republika přistoupila. Druhý se jmenuje dodatkový protokol o transplantaci orgánů a tkání lidského původu. Tato problematika je již částečně upravena českou legislativou a nevyžádá si bezprostředně navazující úpravu stávajících zákonů. Ratifikace protokolu nebude mít žádný dopad do státního rozpočtu. Děkuji za pozornost .
Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Je zde jeden návrh předsedy Poslanecké sněmovny, abychom přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ne. Budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 236, přihlášeno 175 poslanců, pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Z dnešního jednání se v době od 12.30 do 15.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Dominik Feri a pan ministr Kněžínek se omlouvá od 12.30 do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.
Dámy a pánové, nyní na jednání této schůze předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou, která byla podepsána 12. ledna 2018 v Soulu. Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa.